Vláda Petra Fialy neustále vyzývá ohrožené skupiny lidí, aby si žádaly o příspěvek na bydlení. Je neuvěřitelné, že pan premiér se chlubí tím, že stoupá počet lidí, kteří jsou závislí na dávkách. To jsem ještě nezažil. Pravdou je, že v současné době ho využívá pouze čtvrtina těch, kteří by na ně měli nárok. Já si ale myslím, že celá vláda se v duchu modlí, aby si ty zbylé tři čtvrtiny lidí, kteří by o ně mohly zažádat, na úřad nikdy nedošly. Protože už nyní ten systém nezvládá. Možná to pro vás bude úplnou novinkou, ale víte, že jsou rodiny, které již několik měsíců nedostaly sociální dávky? Víte vůbec, že tu máme matky s těžce postiženými dětmi, kterým celé roky dávky chodily v pořádku, a nyní jsou už třeba i čtvrtý měsíc bez příjmů? A to jsou dopisy na Nadaci Agrofertu, takže já si nevymýšlím. To jsou dopisy těch matek, kam já posílám svoje příjmy z politiky. A co má taková matka tedy dělat? Myslíte si, že pronajímatel s nájmem tak dlouho počká? Přitom rodiny s postiženými dětmi nemohou využít vaše skvělé rady, jak ušetřit. Nemůžete ho přestat vozit autem k lékařům. Ano, to bylo to zastropování nafty na 36 korunách, když nám psaly matky, že už nebudou vozit děti každý den - postižené děti, bohužel - do nemocnice a do školy, že nemají na benzin, že budou jezdit každý druhý den. Tehdy jsme s tím přišli - a já se k tomu ještě dostanu. Takže není to možné, aby se přestaly vozit děti autem k lékařům. Takže, dámy a pánové, musíme si to přiznat, stojíme před obrovskou katastrofou, která může vyústit v rodinné tragédie. A včera jsme jednu tragédii zažili, nechci vůbec o tom ani mluvit. Úřady práce mají kritický nedostatek pracovnic a pracovníků. Víte, kolik je nástupní plat úřednice? Ano, o tom jsem mluvil, kolem 19 až 21 tisíc. Přitom ty nadávky a zoufalství patří vám, pane premiére a páni ministři, pane Jurečko. Bylo by dobré je navštívit. Jakoukoli pomoc lidem řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí tím, že na úřady práce hrne další a další práci - uprchlíky, mimořádný pětitisícový příspěvek, to je to pastelkovné, navýšení dávek, a to všechno jen dál zahlcuje úřady. Takže místo toho, abyste úřadům pomohli, jste zkrátili úřední hodiny. Ale není čas na výčitky a musíme jednat. Potom přišla nějaká jiná vláda a hned tady naše vláda říkala: No, ten Babiš mluvil, že to není pravda... No, je to pravda, premiér Heger to potvrdil. Je to normální tohle? My vyrábíme elektřinu nejlevněji v Evropě a naši lidi mají nejdražší, nejdražší v Evropě. Takže pokud teď chodí ty zálohy - a ty vaše stropy, kde jste ještě ani nevysvětlili těm firmám, kterých se to týká, jak to budete platit vlastně... To je jenom banka. Vy si půjčíte peníze a potom v roce 2024 zjistíte, že vlastně tu daň nevykázali, takže to budete vracet. No geniální, geniální, abyste zničili náš průmysl a naši ekonomiku. Je potřeba si sednout a okamžitě začít řešit nedostatek pracovníků úřadu práce. Nová kontaktní místa, kde si lidé budou moct o dávky požádat. Potřebujeme zjednodušení příjmů a vyplácení dávek.
Nyní tedy pan poslanec Josef Cogan s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Hubert Lang.
Ministr se omluvil, momentálně je na pracovní cestě, kde hájí zájmy České republiky i Evropské unie.
Děkuji. Je zde řada faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Hubert Lang, potom paní poslankyně Berenika Peštová a další. Prosím, pane poslanče.
Nelíbí se mi, že tu není přítomen, je to opravdu špatně.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se pan poslanec Jiří Mašek a potom pan ministr Marian Jurečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A tady jde o to, že každá ta legislativa má mít nějaký proces. Ten proces je jasně daný, ale vy tady něco tlačíte. Rozumím, že k tomu máte spoustu další práce, nebo má ministerstvo, ministři mají spoustu další práce, ale toto je zákon, který je pro ně klíčový, aspoň to stále všude říkají. A říkám, krásně to shrnul pan poslanec Vondráček, který řekl, proč nechceme, aby to šlo tímto tempem.
Nyní faktická poznámka pan poslanec Jiří Mašek, po něm pan ministr Marian Jurečka. Nyní faktická poznámka pan ministr a po něm faktická poznámka pana poslance Kobzy.
Pracovně! A teď znovu se vracím k tomu důvodu, a to jsem tady říkal i panu poslanci Vondráčkovi. I já jako ministr práce a sociálních věcí potřebuji některé komponenty tohoto návrhu. Ano, děláme to, protože reagujeme na vývoj situace, která tady od druhé světové války nebyla.
Nyní pan poslanec Kobza s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Výborný, paní poslankyně Berenika Peštová. Tak já vás dám do pořadí, jste třetí s přednostním právem potom. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Jak je možné, že koalice, která ovládá Sněmovnu, ovládá vedení Sněmovny, ovládá vládu, má tam své ministry, jak je možné, že není skloubený časový program, aby ten zákon se projednával v době, kdy pan ministr vnitra je tady přítomen? To mi opravdu hlava nebere, tohle. To je takový problém se dohodnout, aby tady byl, když se jedná o tak důležitý zákon, který, jak pan ministr Jurečka tady před chvílí zmínil, se týká tolika stovek tisíc lidí? A není možné se dohodnout, aby prostě byl v termínu, kdy tady budou všichni přítomní?
Postupujeme v řadě faktických poznámek. Nyní pan předseda Marek Výborný, paní poslankyně Peštová, pan poslanec Vondrák a další.
Pane kolego, já vás přeruším a poprosím zase o uklidnění v sále. Prosím, pane poslanče. Děkuji pěkně. Teď jsou tu dvě faktické poznámky - první pan ministr Jurečka. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Vomáčka, prosím. Mezitím, než dorazí k pultíku, načtu omluvy.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já zde většinou vystupuji proto, abych trošku krotil emoce, ale do této doby se mi tady ta situace líbila. Kritizujte nás, hledejte na nás, sbírejte na nás informace, všechno, ale prosím pěkně, buďme opatrní, když osočujeme někoho z toho, že kvůli vládě, kvůli Fialovi, pardon, kvůli premiérovi Fialovi, někdo skáče z oken nebo skáče pod metro. Buďme konstruktivní, ale těch výroků se prosím pěkně vyvarujme.
Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Podívám se ještě do sálu, jestli se někdo hlásí z místa. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy v rámci třetího čtení? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Není. A nyní poprosím pana poslance Martina Exnera, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný pozměňovací návrh, můžeme přímo hlasovat o znění zákona.
Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje...
Já jsem tady pečlivě, a samozřejmě i mí kolegové, kteří se v této oblasti orientují lépe než já, poslouchali rozpravu. Je to tak zralé, aby se to celé přepracovalo a vrátilo sem tento návrh, který sem přišel, vrátilo se to sem aspoň v nějakém rozumném stavu. Jenom hrnete problém před sebou a berete si za rukojmí ty lidi, kteří tady prostě jsou a kteří se teď dostávají do bezvýchodné situace. Prosím tímto o 10 minut pauzu před závěrečným hlasováním na jednání klubu hnutí ANO, my se ještě poradíme, a prosím poslance hnutí ANO, abychom se sešli v Aktech, tam u vánočního stromečku.
Děkuji.
Životní úroveň pracujících Čechů tedy letos klesla o desetinu. Přitom hrozí, že díky nečinnosti a nekompetentnosti vlády bude příští rok situace ještě horší, protože energeticky náročné provozy začnou propouštět zaměstnance a v důsledku vysokých cen energií podstatně klesnou i zisky firem napříč jednotlivými odvětvími hospodářství, což je nevyhnutelně spojeno s dalším poklesem úrovně mezd. Hnutí SPD opakovaně prezentuje své návrhy řešení této kritické situace. Na jedné straně musíme zastavit a snižovat inflaci prostřednictvím opatření na snížení cen energií, pohonných hmot, potravin a bydlení, kombinace cenových stropů a snížení nepřímých daní. Pokud Fialova vláda současnou neutěšenou situaci ve společnosti nechce nebo neumí řešit, musí v zájmu státu odejít. Vláda Petra Fialy prostě nečiní dostatečné systémové kroky v oblasti ochrany našich firem a občanů před existenčními problémy v rámci cen energií. Firmy omezují svou činnost, propouštějí a krachují a občané a domácnosti se stávají čím dál více energeticky chudými. Energeticky chudými se stávají domácnosti, jejichž výdaje na bydlení jsou vyšší než 40 % z jejich příjmů, a to se týká aktuálně 648 000 občanů, přičemž nedoplatky na účtech za energie má dalších 157 000 obyvatel. To zcela jasně prokazuje totální neschopnost či úmysl záměrně poškodit české domácnosti a firmy ze strany vlády pětikoalice, ODS, TOP 09, KDU-ČSL STAN a Piráti, protože cenové a další podmínky pro výrobu elektřiny jsou v České republice i na Slovensku plně srovnatelné. My jsme na to upozorňovali už od jara, že žádné unijní řešení nepřichází, nepřijde, ale vláda celou dobu naivně čeká a obelhávala veřejnost. Tato nečinnost Fialovy vlády přivede naši zemi a její občany do velké hospodářské a společenské krize, která bude pro drtivou část občanů a firem znamenat, a už znamená také pro mnoho občanů, doslova boj o přežití. Jako druhý bod bych chtěl navrhnout další bod SPD na tuto schůzi Sněmovny, a je to bod s názvem Fialova vláda nechce řešit sociální problémy občanů. A teď bych to zdůvodnil. Přitom v podstatě vláda v tomto ohledu nevyvíjí žádnou činnost, aby těmto občanům nějak zásadně pomohla. Na toto téma je samozřejmě svolána i mimořádná schůze na čtvrtek, ale já si myslím, že je potřeba to téma otevřít, protože mám avizováno, že vládní koalice opět neschválí program té opoziční mimořádné schůze, kde by se řešila sociální podpora potřebných občanů. Proto jsem se rozhodl tento bod navrhnout i zde. To znamená, my prostě chceme, aby se o tomto tématu diskutovalo, aby vláda předložila nějaký plán, nějaké návrhy, protože jste tady ani za rok žádné návrhy nepředložili. Ve čtvrtek, kdy je mimořádná schůze, vy nechcete schválit program schůze, budou moci mluvit tady jenom lidé s přednostními právy. To znamená, já něco řeknu, za ANO někdo řekne, a tím to má prý skončit. To znamená, já si myslím, že bychom to skutečně měli projednat už tady, protože tématem toho mnou navrhovaného bodu za SPD by mimo jiné měla být také skandální novela úhradové vyhlášky, kterou vláda zdražuje sociální služby pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob bez toho, aby jim zvýšila příspěvek na péči.
A Maďaři udělali plno chyb. ČEPRO je unikátní distribuční systém. Realita - částečně splněno. A co tento slib? Dostáváte lidi do problémů. Ruku v ruce by k tomu mělo jít navýšení příspěvku na péči. Název MPSV" - to je strašně důležité - "doplníme o tematiku rodiny." Realita - nesplněno. Nemáte nic. To prosadila naše vláda se sociální demokracií, takže taková je pravda. Protože vy buď kritizujete naši vládu a a priori nechcete nic dělat podle nás, i když to byly dobré projekty, nebo vykazujete naši práci za vaši. Vy mluvíte o tom, že budete realizovat nějakou důchodovou reformu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se však vydalo vlastní cestou a vytvořilo komisi pro spravedlivé důchody, kterou vedla paní profesorka Nerudová. Prostě zkrátka to byl ztracený čas. Vy se s námi nebavíte o ničem. Vy jste nás dvakrát pozvali na jednání ohledně Ukrajiny, ale nikdy jste nechtěli s námi diskutovat o ekonomických věcech. Ať si na důchod tedy vytvářejí rezervy nějakým jiným způsobem. Vy máte peníze, vy stále se vymlouváte, že nemáte peníze. Za nás jsme měli skvělé ratingy, předstihli jsme v životní úrovni Španělsko a Itálii v poměru na HDP, a neříkejte, že jste zadlužení. A na závěr k rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Já nechápu, proč jim do toho mluvíte.
Máme tam ženy, které normálně chodí do práce, děti chodí do školy.
Prosím, vaše dvě minuty.
To jsou dvě rozdílné množiny lidí. Takže znovu se vracím k tomu, od začátku války na českém pracovním trhu celkově začalo pracovat zhruba 150 000 lidí, kteří přišli z Ukrajiny a získali dočasnou ochranu nebo vízum strpění. To jsou ti, kteří měli vízum strpění nebo mají dočasnou ochranu.
Budeme pokračovat faktickou poznámkou, kterou přednese paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo. Reakce na pana ministra práce a sociálních věcí. Takže asi není všechno tak, jak by mělo být. Já si myslím, že půl roku je dost dlouhá doba na to, abyste to připravili.
S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vracíme se do obecné rozpravy. Pane poslanče, máte slovo v rámci obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Není to tak.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Pane předsedo, je to takto v pořádku? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Je to v pořádku? Ano. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Dalším návrhem je návrh pana předsedy Okamury, který navrhuje zařadit nový bod, který zní: Kvůli nečinnosti Fialovy vlády rostou ceny potravin nejrychleji na světě. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Návrh byl zamítnut. Další návrh pana předsedy Okamury je zařazení nového bodu, který zní: Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v České republice některé léky. Je to tak? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti?
Vláda říká, že to zvládla, ale o tom jsem už mluvil, žádné peníze jsme nedostali. Vůbec nevěděl, kdo k nám přichází. Tak já nechápu, jak je to možné. Energetická bezpečnost byla druhá priorita. Ano, svolává to Charles Michel, ale stačí mu zavolat. My jsme mu volali, když byl problém v Bělorusku. A pan premiér neměl ani jednou, protože pan premiér se tomu od počátku vyhýbal. Naše vláda byla schválena 13. prosince 2017, aby 14. prosince 2017 jsem letěl do Bruselu a těšil jsem se na tu Evropskou radu, protože to je to místo, kde se prosazují české zájmy. Nevím, asi pátá rada teď, pan Síkela - rekordman. Takže zastropování ceny plynu není. Rada prosadila windfall tax, který Česká republika nechtěla. A jaký je výsledek? A pan ministr - tady přítomen - tam taky byl, myslím, že otvíral nějakou ambasádu nebo nevím co. Ale výsledek je zkrátka nula, nula. Předsednictví nevyjednalo včasnou podporu pro velké firmy. Vláda vykazuje v rámci předsednictví, ano, dořešení dvou směrnic - o zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti a směrnice o posílení odolnosti kritických institucí. Ale to není vaše dílo, to není vaše práce, na tom se pracovalo několik let. O tom se jednalo osm let. Vy jste přišli na Úřad vlády, vy jste brutálně vyhodili lidi, kteří neměli se mnou nic společného, jenom to, že měli smůlu, že pracovali jako úředníci v rámci státu, ale jelikož pracovali s Babišem, tak bylo potřeba je popravit. No, bohužel, moc mě to mrzí. Já jsem zvědav, tomu Zajíčkovi byste měli dát zlatou medaili, bez něj byste neměli vůbec nic. Pan premiér vůbec to nechtěl řešit, on si našel Beka, ten nevím, na co tam je. A díky Bohu za Pojara, ten aspoň tomu rozumí a ten tam něco aspoň dělá. Takže to je ta vaše bilance. Ale já nevím, ten výsledek, jaký je? Proto to skončilo.